Já vám děkuji. Tak prosím.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové.
Já čas určitě dodržím.
Ještě jednou dobrý den. Co je důležité, tak je to, že tento plán je připraven. Jsou tam rovněž i zdroje pro pokrytí boje proti covidu v rámci podnikatelského prostředí, samozřejmě výzkum, vývoj, inovace nebo třeba zdraví a odolnost obyvatelstva. Ale tím, že tam jsou nadpožadavky, tak není vlastně zaklopeno definitivně to číslo 182 miliard. Takže v tuto chvíli máme plán. Máme z toho dobrý pocit. A o tom bude diskuse. Pochopitelně současně zahajujeme diskusi detailnější se všemi zainteresovanými subjekty, to znamená všechny asociace, svazy, komory, nejenom ti, kteří jsou součástí legislativního procesu, jako je připomínkové řízení, ale i se všemi, kteří podle našeho názoru by se k tomu měli vyjádřit. Samozřejmě do toho musíme zapojit i státní rozpočet a samozřejmě i požadavky jednotlivých resortů. Ale mám z toho dobrý pocit a myslím si, že plán obnovy, tak jak jsme ho představili, má dobré parametry a bude určitě velmi dobrým nástrojem pro další reformy a pro obnovu České republiky.
Děkuji. Takže vám uděluji slovo.
Jenom doplňující otázku. To bych chtěl ještě vědět.
Co se týká krajů, tak tam samozřejmě určité požadavky jsou, ale popravdě řečeno nebylo jich až takové množství, spíše se nám ozývaly jednotlivé instituce z krajů. Ty se nám hlásily s různými projekty. A to je právě to, co teď párujeme dohromady. Jsou tam některé požadavky krajů, teď nevím z hlavy přesně, kde který kraj tam co dával. To zase musím říct objektivně. Nebylo tam toho zase až tolik. Ale samozřejmě ty kraje tam jsou zobrazeny v tom, že se tam dávají zdroje do projektů, které v těch krajích jsou. Děkuji.
Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Jiří Mihola s interpelací na omluveného ministra školství Roberta Plagu ve věci dálkové výuky na druhé pololetí. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Nejdříve drobná oprava názvu: dálková výuka a připravenost školství na druhé pololetí. Snad jsem se o to také nějakým způsobem zasloužil. Jsem rád, že vláda vyčlenila nemalé finance na technické zabezpečení online výuky ve školách. Ale samozřejmě mělo to být dřív. Jak je zajištěno, pane ministře, aby byly online sociálně slabé rodiny a další potřební, například rodiny s více dětmi, kde třeba i rodiče musejí pracovat distančně? Jak je to - píší mi také někteří rodiče - s povinnou online výukou? Protože na různých školách jsou k tomu různé přístupy. Samozřejmě je možné také, že využívají jinou dálkovou formu výuky. Ti jsou podle mě vůbec nejohroženější. Počítá se se dvěma termíny přijímacích zkoušek na střední školy?
To znamená, zjednodušeně řečeno, míč je opět na straně České republiky. Ale v každém případě to máme v rukou.
Prosím, máte slovo.
Může to být 2 tisíce miliard, může to být více. To realizovala společnost ČEZ. Ona tam realizuje ten plán, ona do toho dává kapacity, lidské kapacity, technologické kapacity, připravuje ten projekt. Co tím vlastně chci říci? Ano, a teď můžeme diskutovat o tom, že by to vzal a prodal někde na trzích. Týká se to té gigafactory. Tak z toho je vidět možná určitá, řekněme, investiční a podnikatelská nezkušenost. To, že má stát určitou hodnotu, to ještě neznamená, že ta hodnota bude zúročena například do státního rozpočtu během půl roku, roku nebo dvou let.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Dalším bodem našeho pořadu jsou Máme čtvrtek odpoledne, tedy podle jednacího řádu naší Poslanecké sněmovny se jimi budeme zabývat. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pane premiére, hned na začátek bych vás chtěl požádat o jednu věc. Dnes není čas, a nikdo na to nečeká, abychom tady vedli nějaké přestřelky, nějaké PR, a já bych vás velice poprosil, abyste zcela výjimečně tentokrát jen a pouze odpovídal opravdu a věcně na dotazy, které vám položím. Já jsem sem dnes nepřišel řešit minulost ani to, jak situace vypadala v létě, byť si myslím, že vláda a vy osobně jste fatálně selhali. První otázka, kterou mám, je: Kdy budou zveřejněna data? Já se opřu o analýzu, kterou vy jste měl na konci května k dispozici od týmu Pavla Řeháka, a ta doporučovala následující: otevřít anonymizovaná data a zpřístupnit používané modely odborné i široké veřejnosti ke konstruktivní zpětné vazbě. Jak se postupuje ve zlepšování systému ochrany seniorů? Dochází k výměně zkušeností mezi jednotlivými zařízeními? Jsou nasazeny rychlé, jednoduché antigen testy? A jsou dostupné pro zaměstnance jednotlivých sociálních ústavů? Jakým způsobem pracujete na zlepšené ochraně seniorů? A za třetí, kdy zveřejníte ony avizované epidemiologické plány? Děkuji vám za konkrétní odpovědi.
Já vždycky s vámi se snažím diskutovat normálně. Takže to je zase vaše klasika. Mluvím s ním denně. Tak proč na to zapomínáte? Když to byl ten materiál, který ve většině, obsahoval to, co navrhoval tým pana Řeháka. Proč to pan Řehák poslal a proč jsme to řešili na vládě? A já jsem materiál, který jsem dostal od pana Řeháka, který ani neměl žádný oficiální status, dělal to dobrovolně, a já mu za to děkuji, protože je to skutečně skvělý analytik. Takže tam není žádný rozpor. Já ten materiál, který jsem dostal 26. května, jsem rozposlal kolegům. Dostal to ministr zdravotnictví, ministr financí, ministr průmyslu, další. A všichni se k tomu vyjádřili. tady se snaží někdo udělat nějakou atmosféru, že vláda byla úplně pitomá, nic nedělala a že jsme měli nějaký materiál, ale že jsme na něj nereagovali. Reagovali jsme. A samozřejmě byla tady národní strategie testování, která byla přijata a vylepšena. No to dneska neví nikdo na planetě. A pokud teď vidím vyjádření z Izraele, kde víceméně ten tzv. lockdown zvládli, tak většina občanů si myslí, že to bude pokračovat, že ten vir tady bude dlouho. Protože ta lůžka nejsou jenom pro lidi, kteří jsou bohužel nemocni s covidem, ale pro všechny lidi. Rakousko má dneska rekord, Slovensko údajně uvažuje o uzavření, tak se nám může stát, že 7. až 11. listopadu budeme mít naplněnou kapacitu.
Pan kolega Rakušan se chystá k doplňující otázce. Máte minutu, prosím, pane poslanče.
Opět bez odpovědi! Zopakuji svoji otázku: Zveřejníte datové modely, které máte k dispozici? Ať už od týmu pana Řeháka nebo nějaké jiné? Žádná odpověď nebyla. Vaše věta o tom, že po vás chceme vědět, jak se bude chovat ten vir. My po vás chceme, jak se bude chovat vláda. Jak se bude chovat, pokud čísla budou taková, která opatření se zpřísní, která vezmete zpátky, to je ta predikce.
Děkuji a poprosím pana ministra zdravotnictví, aby odpověděl na tuhle interpelaci. Prosím, máte slovo.
Statistika vždycky je metoda, která naprosto detailně pracuje s nějakými vstupy, ale neřeší, jaká je kvalita těch vstupů.

A ona se v každé zemi vyvíjí trochu jinak a jsou tam fázové posuny, které ukazují, že tam, kde ta epidemie už je na sestupu, tak v některé jiné zemi začíná druhá vlna.

Takže tam opravdu ty případy nejsou.

Takže Asie, tam v těch vyspělých zemích to je problém toho, že ta přísná opatření opravdu tu nákazu do značné míry minimalizovala, až téměř eliminovala. Mezi jednotlivými zeměmi jsou obrovské rozdíly.

Tady to nikdo neřeší. My když se podíváme na tuberkulózu, tak kolik lidí zemře na tuberkulózu v rozvinutém světě? Jsou to desítky v jednotlivých zemích.

Takže Afrika bude mít nepochybně obrovskou zátěž koronavirovou. Takže toto všechno hraje roli.

Austrálie je jiný příklad. Austrálie se dostala do situace obrovského nárůstu. Austrálie zareagovala skutečně deadlockem celé země, přestali lítat do zahraničí a postupně ta choroba v Austrálii vymizela. Klasickým příkladem je také Nový Zéland, kde se to podařilo prakticky eliminovat.
Děkuji. Vidím, že ano. Tak prosím, máte slovo.
My jsme přestali pátrat po příčině toho viru. Odkud ten vir přišel. A pokud to nezjistíme, odkud ten vir přišel, tak se ho nikdy nezbavíme. A budeme tady ty lockdowny a ty vlny dělat třetí, čtvrtou, pátou, šestou a nakonec nám zbude, že budeme uzavřeni jako v gulagu a budeme mít wifi.
My testujeme proto, abychom omezili kontakty, protože bohužel i ti bezpříznakoví tu nemoci šíří. Takže proto testovat musíme.

My jsme v situaci, kdy bez ohledu na to, jestli by přiletěl třeba z vesmíru, tak my se musíme logicky postarat o to, co se děje teď, a my to nezastavíme tou informací, odkud přišel. Je téměř jisté, že ten virus přišel z laboratoře v Číně.
Já bych poprosil, abychom na sebe nepokřikovali z lavic. Každý má právo na mikrofon vyjádřit svůj názor a položit otázku, jakou chce. Pan poslanec Martínek.
Protože tohle prostě chápe každý normální člověk. Teď budete tvrdit, že tady premiér nerozumí ekonomice, protože si to dá na billboardy?
Znovu říkám, abyste pokud možno na sebe nepokřikovali.
Tak já jsem z toho dotčeného kraje, kde jsme údajně zneužili tuto tematiku před volbami. A já si myslím, že jsme to udělali dobře. Určitě jsme to využili, ano, je to pravda. Takže díky tomu, že se takhle zasáhlo, díky tomu, že se to rozvířilo, tak stát o to nepřijde.
Pan poslanec Milan Feranec, prosím.
Dámy a pánové, stěžujeme si občas, jak interpelace nemají tu úroveň, to, co by se mělo řešit. Je to vaše volba. Děkuji.
Já bych byl rád, abychom tady nedehonestovali institut interpelací z obou dvou stran.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na pana kolegu vaším prostřednictvím. Tohle byl hlavní volební slib ANO, který byl zcela klíčový v té závěrečné fázi volební kampaně. A vy říkáte, že je to nějaká pubertální dehonestace interpelací. To si ze mě děláte legraci? Ani takhle základní jednoduchou otázku nedokáže váš pan ministr zodpovědět. A vy mi říkáte, že tady devalvuji institut interpelací.
Tak já děkuji panu poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi.
Je mi líto, že nerozumíte základním podnikatelským a investičním pravidlům. Aktivum je to, čím ten stát disponuje. A to je to, o co by měl usilovat, aby měl. A to aktivum může být v celé řadě různých komodit. A můžeme diskutovat, jestli hodnota toho aktiva je tisíc miliard, dva tisíce miliard, tři tisíce miliard. To samozřejmě záleží na celé řadě faktorů, záleží to na tom, kolik tam toho lithia je. Cílem toho státu je toto aktivum uchovat a zhodnocovat ho. Toto aby se dalo realizovat, znamenalo, že stát nějakým způsobem nad ním musí mít kontrolu. Pokud nad ním nebude mít kontrolu, pak hrozí to, že se o toto aktivum přijde. A toto aktivum nebylo pod kontrolou státu. To znamená, ten stát tuto hodnotu v tom dneska má. Jednoznačně. To nikde nebylo slíbeno, že toto bude použito v roce 2022, 2023, 2024 jako příjem do státního rozpočtu. A to pochopitelně není jenom otázka vlády, to je otázka prostě všech dalších aktérů, kteří v tom jsou. Nevím, co je na tomhle nepochopitelného, že stát tímto získal velmi zajímavé, potenciálně velmi zajímavé aktivum možná i v té hodnotě, o které jsme se bavili.
No já bych to vzala z trošku jiné strany. Zkuste to dokázat. Nemůžete, že jo? Protože nevíte stejně tak jako my nevíme, kdy se začne těžit, jak to bude vypadat. Nedokážete, že to nebude.
Tady ty argumentační fauly si fakt normálně nechávám pro sebe a doopravdy je nerad používám.
Pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím reagovat na pana ministra. Nicméně vy jste slibovali ten benefit, vy jste slibovali 2 tisíce miliard pro naše lidi. To jsou vaše billboardy. Bez toho, aby se to lithium začalo těžit, zpracovávat, prodávat, používat ekonomicky, tak samozřejmě to, že máme to aktivum, může být našim občanům úplně jedno, protože z něj nic nebudou mít. Samozřejmě z hlediska lidí je důležité, jestli se podaří toto aktivum nějakým způsobem využít. A bez toho si můžeme vyprávět pohádky o tom, že jsme vlastně bilionáři, protože tamhle máme lithium, ale žádné důchody to nezaplatí.
Připraví se pan poslanec Milan Feranec.
Já si dovolím zareagovat na tu poznámku o tom, že nemůžeme dokázat, že se něco nestane. Stejně tak nemůžete dokázat, že mezi Uranem a Neptunem neobíhá čajová konvice. To prostě nejde.
Pochopil jsem, že institut interpelací se změnil v dohadování o předvolebních billboardech. Vězeňský autobus Pirátů. Obávám se dnů příštích, až jednou skutečně ty svoje sliby naplníte. Takže pokud je to debata místo interpelace na ministra o předvolebních slibech, tak jenom je dobře, že jste zatím nikoho nezavřeli.
Datová analýza, že ji přinesl někdo z ulice, což Pavel Řehák byl. No tak to je spíš ostudou systému jako takového. Ale teď v jedné věci se s vámi shodnu. Ano, my skutečně musíme vyzývat veřejnost, aby byla zodpovědná, protože jenom tak ten vir porazíme. Tady máme absolutní shodu a říká to i opozice.